N204 - výroba plochých výrobků.
Pan premiér mluví o investicích. Věřím, že vláda jako celek tuto situaci zvládne a potřebné peníze na zajištění sociálních služeb najde. A tady si nemohu odpustit poznámku. Dnes zde na tiskové konferenci, která byla k tomuto tématu zajištění sociálních služeb, byla i paní radní pro sociální oblast ze Zlínského kraje. A to je oficiální cena. A já se musím tedy zeptat. A já to říkám záměrně a podtrhnu slovo svých. Protože zřizovatelem těch sociálních služeb je kraj. Těch ostatních je v tom kraji minimum. My chceme samozřejmě jako sociální demokracie tu nejlepší péči pro seniory, lidi se zdravotním postižením, ale i důstojné podmínky pro pracovníky sociálních služeb. Znova říkám, sociální demokracii jde o lidi.
Děkuji paní poslankyni. Dřív než dám prostor faktickým poznámkám, tak vás seznámím s omluvenkami. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku, připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já si myslím, že všem, kteří tady jsme v té Sněmovně, jde o lidi. Investovat 10 až 12 miliard korun po dobu deseti let do areálu stávající nemocnice, která je v záplavové oblasti, nebo investovat částku, která je do 10 miliard korun na výstavbu nové supermoderní nemocnice, která není v záplavové oblasti? Takže to potom říkejme celé, jak ta fakta stojí, prosím pěkně.
Prosím, abychom se na sebe neobraceli přímo.
Opravdu tentokrát musím říct, milá kolegyně, že jste velmi nehorázným způsobem znevážila práci KDU-ČSL na úrovni krajů v rámci celé České republiky. A já tady zcela zodpovědně říkám, milá kolegyně, že my už jsme mnohem více sociální, než je Československá strana sociálně demokratická, ať to řeknu dobře. Česká strana sociálně demokratická. A já budu jenom velmi rád, když tady tyhle věci z úrovně kraje sem nebudeme vztahovat. A vždycky jsme museli všechny věci zdůvodňovat, i když tam byli naši představitelé v té vládě.
Všichni mluvili o sociálních službách, o těch zhruba dvou miliardách, které akutně chybí ze strany centrály, a byla tady zmíněna i sociální práce. To je dalších 200 milionů, které skutečně nutně potřebujeme. A potom ještě do budoucna potřebujeme nutně obcím zajistit jistotu státního příspěvku na sociálně-právní ochranu dětí. Proč to tady zmiňuji dohromady? Bylo totiž avizováno na jednání paní ministryně, že může dojít k výraznému krácení peněz i v této oblasti. A fakt nevím z čeho. A samozřejmě nejen obce, ale i kraje. Takže kudy z toho ven? To číslo je 2 600 korun, to je rozdíl v odměně mezi těmi ve veřejné a soukromé neziskové sféře v první polovině roku. Říkám vám to proto, že podle první poloviny roku se plánuje rozpočet. Tak tohle jsem ještě chtěla připomenout, že se to dá vyčíst právě z údajů Statistického úřadu. My si musíme říct, na co cílíme, a potřebujeme pak podle toho samozřejmě plánovat rozvoj, rozvoj sítě tak, aby byla efektivní, aby pokrývala ty regiony, ale zároveň aby v ní nebyly překryvy, i k tomu může docházet, ale aby v ní taky nebyly díry. Neuměla si vyřídit žádné dávky. Podařilo se vše potřebné s úřady vyřídit a ve finále je to pro celou společnost levnější. Ta paní s nemocí, která potřebovala pomoc - to je přesně příklad těch nejpotřebnějších, o kterých se tady dnes mluví - neskončila v nějakém pobytovém zařízení, prostě situace vyšla pro všechny nejlépe, jak mohla. Teď se dostávám zase k číslům. Pokud bychom chtěli zajistit, aby mohli řešit pouze 140 lidí ročně, 140 takto komplikovaných případů, tak by museli mít 17 úvazků. A já jenom zmíním, podle metodiky, oficiální metodiky Ministerstva práce, se doporučuje 120 takových případů na jednoho pracovníka ročně, což je 20 úvazků. Jinými slovy, čtvrtina lidí stejně v té sféře chybí. A zmiňuji se o tom takhle dopodrobna proto, abyste pochopili, že to není tak, že by se tahle sféra topila v penězích. Druhý příklad. Služby s nadregionální působností. Chci zdůraznit, jestli si umíte představit, vážení kolegové, vážené kolegyně, co to znamená. A to je ještě jedna věc, kterou zmíním. Nezazněla tady částka, kterou spočítala Agentura pro sociální začleňování. Paní ministryně, víte, kolik stojí naši společnost na různých ušlých ziscích a nákladech člověk, který zkrátka je mimo systém? Který je na dávkách, nedokončil třeba základní nebo střední školu a nepracuje oficiálně? Víte, jaká je ta částka spočítaná nedávno za celý život? Na druhou stranu intenzivní sociální práce, která vrátí a stabilizuje rodiny. A to je, prosím vás, druhé číslo. Já už se pak dostanu k návrhu řešení, ale chtěla jsem, abyste si všichni uvědomili, jak palčivé to téma je. Druhé číslo je, kolik stojí právě jakási stabilizace rodiny, jednoho dvou rodičů a dětí, když dostanou šanci bydlení, ale i té povinné návazné sociální práce. Většinou tam potom po zhruba roce dochází k nalezení práce a lidi se začnou začleňovat. Jejich děti dodělají školu. Agregovala jsem data z Ostravy, nejenom z Brna, z řady jiných měst, kde provazují sociální práci se službami, s bydlením. To se přece vyplatí. K tomu návrhu řešení je samozřejmě potřeba analýza. Na tu já sama ani s týmem expertů v Pirátech nemám dostatečné zázemí, to má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto vám poté přednesu i návrh usnesení. Jde o to, že samozřejmě je plně na obcích a krajích, jak využijí příjmy, které mají z centrálního rozpočtu formou rozpočtového určení daní. Mohlo by to být samoregulační.
Týká se to především spolků, a to že spolky, respektive organizace veřejně prospěšné, tedy veřejně prospěšní poplatníci by byli vyjmuti z povinnosti EET, pokud by měli tržby nižší, než je 500 tisíc korun. Tedy prosím vás o podporu našich návrhů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kromě těch v Poslanecké sněmovně to budou ještě jídelny celé řady dalších veřejných institucí. On mluvil o nákladech na straně státu a já jsem mluvil o nákladech na straně soukromého sektoru a ty vláda nevyčíslila. Vláda nespočítala, kolik je bude stát ta byrokracie navíc. Já se obávám, že budou. To, jestli někdo vydá nebo nevydá účtenku, nezávisí na tom, jestli má nebo nemá EET pokladnu. Hlavní problém elektronické evidence tržeb je, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele. Ten systém zvyšuje administrativní zátěž, je to další věc navíc, kterou musí podnikatelé vyplňovat, pořizovat si na to zařízení, někdo, kdo vůbec nepotřeboval internet ke svému podnikání, si ho teď musí pořídit, a přitom to nemá žádnou přidanou hodnotu, žádné povinnosti se nezrušily, žádné zjednodušení nenastalo. Podle mě EET, kdyby bylo dobře vymyšlené, tak má být dobrovolné a podnikatelé se do něj mají hlásit sami, protože jim to zjednoduší podnikání. Cesta represe podle mě nebude fungovat. Vždyť je úplný nesmysl jednou za čtvrt roku posílat devadesátiřádkový seznam o denních tržbách dopisem na daňovou správu, aby to někdo založil do nějaké složky a nikdy to nepoužil. Vždyť je to úplně hloupé opatření. Takže zfunkčněme ten zvláštní režim. A pokud ani tohle nejste ochotni podpořit, tak aspoň prosím opravte tu proceduru tak, abychom mohli o těch návrzích hlasovat v logickém pořadí. Tak prosím opravme aspoň tu proceduru. Děkuji za podporu mých návrhů.
Dobré dopoledne, vážení kolegové. A mě by velmi zajímalo, co s tím ministerstvo dělá. To zase budou problémy, které budeme řešit jindy? Pak z toho neumíme vytáhnout jiná data? Paní ministryně, děláte v tomto nějaké kroky?
Děkuji pěkně a prosím o podporu této změny procedury.
Děkuji, pane poslanče. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je po skončené rozpravě závěrečné slovo paní ministryně. Není tomu tak. Zpravodajové? Pan kolega Volný? Nemá zájem. Pan kolega Munzar? Nemá zájem jako zpravodaj.
A to se nestalo v tuto chvíli.
Pan poslanec Kaňkovský, faktická poznámka.
Bavíme se tedy o dvou miliardách. Na začátku téhle diskuse tady padaly polemiky o tom, zda vůbec ty dvě miliardy jsou potřeba, že nám chybí k tomu nějaké analýzy. Nakonec si myslím, že z té diskuse tady vyplynulo, že se shodla Asociace krajů, že se shodla Asociace poskytovatelů a po nějakých peripetiích že se shodly i výpočty MPSV. To znamená, podle mého názoru v tom usnesení už není důležité, jestli tam bude na základě Asociace krajů, ale důležitá je tam ta částka dvou miliard korun. A pak podle mého názoru je tam důležité jiné slovo. Nicméně ten termín nakonec prošel do konce června, ale i dnes tady z diskuse vidíme, že není na úrovni vlády dohoda.
Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka.
Jenom velmi stručně. Teď to tady řekl kolega Kaňkovský. Na Asociaci krajů, na sociální komisi, minulý týden paní ministryně přijela s tím, že stačí jedna miliarda. Čili to je nezpochybnitelné. Doloží vám to všichni členové sociální komise Asociace krajů.
Paní poslankyně Valachová faktická poznámka.
Nemá smysl se sporovat.
Děkuji. Vracíme se do rozpravy. Paní poslankyně Pekarová.
Děkuji za slovo. Takže v tomhle je ten vývoj v posledních týdnech opravdu značně dynamický. Já chci také přednést krátký a velice stručný návrh usnesení, kterým bychom rádi doplnili ty body, které tady už byly mnohokrát řečeny. Ale do té diskuse chci přinést ještě jiný pohled. To znamená jak ubytování, služby a provozní náklady, včetně stravy pro 913 klientů. Ne, máme místo toho linku na toustový chléb Penamu. Konkrétních 380 lidí, kteří pomáhají klientům, kterých jsou tisíce. Osobní asistence, odlehčovací služby, pečovatelská služba. Je to 32 hodin asistence pro tisíc seniorů. v té debatě už také zazněla jiná priorita vlády, na kterou se peníze nacházejí. Tyto peníze teď chybí tam, kde jsou mnohem více potřeba. Financuje se tady sleva i pro ty, kteří si mohou dovolit jezdit za své, kteří to nepotřebují. Je to jedna třetina z té částky, která se ročně dá na slevy na jízdné. A řekněme si každý sám za sebe, a myslím, že když budete k sobě zcela upřímní, tak se shodneme na tom, že kde jsou více potřeba, je zcela jasné. Jsou to právě sociální služby. A to je celé.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Do toho ještě přišly konce individuálních projektů. Neřeší!
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Teď tady projednáváme důležité téma - dofinancování sociálních služeb. Já jsem velmi ráda, že toto téma a tuto schůzi svolaly KDU-ČSL, ODS, Piráti a Starostové. Jen se ptám, kde jsou? Kde je ten pan předseda Fiala a pan předseda Stanjura? Tak já nevím, co si o tom mám myslet. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Na paní ministryni financí. Paní ministryně se ptala, kde je problém. Ten problém tady byl zcela zřetelný. Bylo to zcela evidentní. A toto je ten problém, dámy a pánové. Je problém, že nejsou peníze na sociální služby, je problém, že obcím a krajům teď nepřišly peníze jako v minulém roce na sociální práci. Je problém, že se avizuje, že nebudou peníze na orgán sociálně-právní ochrany dětí, což je, dámy a pánové, zcela asociální. Takže toto je problém. A je problém, že nejsou ty peníze, které když nebudou poskytnuty, tak se nám v budoucnu dramaticky prodraží.
Přibyly další faktické poznámky. Nyní pan kolega Vít Kaňkovský, poté pan poslanec Ferjenčík, kolegyně Valachová, Volný, Patrik Nacher, Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já si myslím, že pokud tady máme vést korektní diskusi o tom, jakým způsobem se vyvíjejí rozpočty a co valorizujeme, tak je potřeba se podívat také na ty další faktory. A musím říct, že tak jak si paní ministryně velmi vážím, tak tady říci, že tato vláda rekordně navyšuje na sociální služby, aniž by uvedla další faktory, tak si myslím, že to není fér. A já se ptám, jestli tedy není logické, že se i rozpočty na sociální služby navyšují. A tam těch faktorů je samozřejmě mnohem více. A mohli bychom se bavit o dalších a dalších faktorech, které ovlivňují potřebnost sociálních služeb a také samozřejmě narůstání těch rozpočtů. A v tuto chvíli nám na letošní rok chybí 2 miliardy korun. Paní ministryně tady zmiňovala ty úspěchy, které hnutí ANO má, že navýšili penze o rekordní částku. I to je potřeba připomenout.
Tak ten problém je v tom, že s paní ministryní Maláčovou si posíláte dopisy. To já považuji za velký problém. Lidi, co sedí vedle sebe v lavici a potřebují vyřešit nějaký problém, tak když ho chtějí vyřešit, tak si nepošlou dopis, ale domluví se. Tak to je ten problém. A potom jsem chtěl reagovat na ten nesmysl o obstrukcích u EET. Žádné obstrukce u EET neproběhly. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů z toho důvodu, že zavádění EET u celé řady oborů je úplně absurdní, zavádění EET u chovatelů velbloudů je prostě nesmysl. A dneska jsme to tady odhlasovali. A označovat to za obstrukci mi přijde úplně sprosté.
První faktickou k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já bych jenom chtěla poznamenat, že kraje ovládá právě hnutí ANO a ČSSD, takže bychom se vzájemně likvidovali.
Nebo další věc. Návrh důchodové reformy. Budeme na něj tlačit. Ne pro dnešní důchodce, ale pro čtyřicátníky a pro mladší lidi, které jste hodili přes palubu, a chcete se tím promlčet, dokud vám to už nebude jedno a až s tím oni nic neudělají. My je nehodíme přes palubu. Tak se pojďme do toho pustit. Znovu vás k tomu vyzýváme. Návrh debyrokratizace státu. Já se opravdu bojím, že tady promrháme další čtyři roky. A bojím se proto, že vidím, jak jeden představitel vlády za druhým se ve skutečnosti vysmívá jakýmkoliv úvahám o razantnějším snížení byrokracie. Nevěří tomu ekonomové, nevěří tomu bankéři, nevěří tomu Nejvyšší kontrolní úřad. A já si tak trochu myslím, že tomu nevěří ani velká většina ministrů a vládních poslanců. Tak s tím pojďme něco udělat, pojďme se přiblížit vyrovnanému rozpočtu, pojďme snížit mandatorní výdaje, pojďme se bavit o tom, jak ten rozpočet dělat rozumně a s nějakou perspektivou do budoucna. A znovu říkám, my v Občanské demokratické straně jsme připraveni takovouto debatu podpořit a podpořit také rozumné návrhy, se kterými jste přišli. Vy místo toho přicházíte s posedlostí, ekonomickou absurditou a totální kontrolou obyvatelstva, jakou je EET. Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme. A já považuji za ostudné, aby stát právě takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním zlodějům, podvodníkům a zločincům. Dámy a pánové, toto je neslušné, toto otravuje život především poctivým, normálním a běžným lidem. A i když vás o tom nepřesvědčím, tak jsem to chtěl ještě jednou zkusit, chtěl jsem vám to znovu zopakovat, chtěl jsem vám to říct a chtěl jsem vám také samozřejmě sdělit to, co už víte.
Prosím máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající.